V pořádku, mně to vůbec nevadilo. Ten zákon byl důležitý, je důležitý, není jednoduchý, zákon o zdravotnických službách - a je to dobře. Ale vy pořád někam spěcháte. A pak pořád opravujete. Kontrolní hlášení - spravíme ho! Zítra, pozítří! Pivo bude od 1. července zlevněné. ještě to tady není. A takhle bych mohl pokračovat. Tady jsem varoval, že likvidujete cestovní kanceláře. A ten samý pozměňovací návrh přišel ze Senátu zpátky ve znění, které jste předtím zamítli. A takhle bych mohl dávat jeden příklad za druhým. To se fakt nehodí. A víte stejně dobře jako já, že je to poprvé v dějinách českého parlamentu, kdy násilně předčasně ukončujete rozpravu. Ať už jste byli v opozici, nebo ve vládě, ať už my jsme byli v opozici, nebo ve vládě, nikdy se to nestalo. A já už vím, jak se chystáte tleskat, jak jste to zařídili. Úplně zbytečně. A co je na tom nejhorší.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím, a táži se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nejprve dám hlasovat o změně účinnosti tak, jak byla načtena, předtím, než dám hlasovat o návrhu zákona jako celku. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, to znamená změna účinnosti, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Předkládaný vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru proto posiluje ochranu spotřebitele, sektoru, kde dlouhodobě dochází k častému poškozování jejich práv. Zlepšuje se také pozice osob, které z různého důvodu chtějí či potřebují sjednaný závazek z úvěru předčasně doplatit. Nová právní úprava sektoru úvěry vyvolá potřebu změny několika souvisejících zákonů. Návrh těchto změn je předmětem samostatného návrhu změnového zákona. Jak základní koncepční východiska, tak i návrhy konkrétních ustanovení zákona Ministerstvo financí důkladně a opakovaně konzultovalo se všemi relevantními subjekty na trhu. Děkuji vám za pozornost a za podporu tomuto návrhu.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Neupravuje naopak institucionální a obezřetnostní otázky. Návrh nebyl přijat.
K tomuto sporu. Prostě jindy to nejde. Varuji před tímto krokem, protože většina z vás nebudovala socialismus, říkám většina, nepamatujete si, co to bylo, jak drtivá většina chodila k volbám, část ze strachu, část dobrovolně, protože z toho něco měla, a jenom jedinci bojovali proti totalitě. V případě podnikatelského projektu pana Babiše mě to nepřekvapuje. Tady přede mnou a nalevo vzniká národní fronta a celkem chápu, že pan Babiš útočí zejména na TOP 09, protože my se této národní fronty účastnit nikdy nebudeme. Neúčastnili jsme se, my skutečně trváme na svých hodnotách. Způsobí zbytečné výdaje podnikatelům. Celkem poměrně rychle se dá toto opatření zrušit. Proto jsme nesáhli k blokaci kontrolního hlášení, ale sáhli jsme k blokaci elektronické evidence tržeb. Tato skupina byla jedním z úhlavních nepřátel po roce 1948 a dneska se stává znova. Dneska se koaliční strany ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO rozhodly, že násilně poruší zákony. My jsme udělali, co jsme mohli. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo. Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.
My jsme nechali napočítat, kolik tady obstruovala sociální demokracie. A bránili jste tomu, aby ukradený majetek byl vrácen - pro připomenutí.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já jsem snad nechtěl vystupovat, ale chtěl jsem vystoupit okamžitě, když mluvil kolega František. Já vás chápu, váš předseda v ní byl. My ne zatím, tak si to možná chceme zkusit.
Nyní otevírám rozpravu. První přihlášený je pan poslanec Vilímec, připraví se paní poslankyně Marková.
Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já jsem k tomuto tisku vystupoval v prvním i ve druhém čtení a dal jsem si práci a zjišťoval, kolik vlastně od toho roku 2000 bylo přijato novel. Když jsem se prokousával těmi pozměňovacími návrhy, tak to bylo velmi komplikované a už to samo ve mně budí takový neblahý pocit, že opětovně měníme něco, co bylo svého času dohodnuto věcně i časově. Možná proto, že to pan ministr Babiš tehdy nepožadoval. A my kvůli tomu měníme ustanovení, která platila. A ty příspěvkové organizace i komerční banky se na to připravily. Pokud se týká zdravotních pojišťoven, o tom zde také padlo již mnohé a určitě ještě padne. Tímto krokem co dělá de facto stát? Bere zpět vybrané zdravotní pojištění pro své účely spojené s financováním státního dluhu. Myslím, že před takovými deseti lety nebo i před pěti lety by takový návrh nemohl nikdo podat. Těch návrhů je poměrně hodně. Některé z nich se překrývají, některé z nich se vylučují, a to i v případě návrhu výboru pro zdravotnictví. Rozumnost postupu - a teď to myslím skutečně vážně - by spíše nahrávala tomu poslat tento sněmovní tisk zpět do druhého čtení a tam hledat nějaký možný konsenzus.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký den. Návrh nově upravuje povinnost územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti mít účty podřízené Státní pokladně. Nově se navrhuje, aby na tyto účty byly přijímány veškeré prostředky poskytované ze státního rozpočtu, příp. státních fondů a národního fondu. Rovněž by podřízenými Státní pokladně byly i peníze, které si na tyto účty vloží nebo přijmou výše uvedené subjekty dobrovolně samy, tedy i prostředky, které nejsou od státu. Obdobná změna stávající povinnosti vést účty podřízené Státní pokladně se týká i veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol. Zcela nově se pak navrhuje, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven podřídily všechny své účty Státní pokladně a měly je vedené v České národní bance. Tyto subjekty pak nemají na rozdíl od výše zmíněných možnost převést zdroje mimo tyto účty. Do budoucna by se měly tyto zdroje brát přímo z pojistného.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Nicméně to říkám jen na doplnění, protože si myslím, že primárně je to dobré opatření a dobrá zpráva pro naši podnikatelskou veřejnost.
Děkuji panu ministrovi.
Toť vše. Už jsme ho tady jednou probírali, jedná se většinou o implementaci evropského práva, tudíž abych vás nepřipravoval o čas, končím.
Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra. Není zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Tudíž patrně jeho přihláška propadá. Nikdo takový tady není. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádný návrh na vrácení či zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes už mě tu vidíte naposledy. Je to opatření, které směřuje k minimalizaci zásahů do práv osob, které jsou vyšetřovány, k tomu, abychom je omezili na jejich svobodách, jak nejméně je to možné. To tedy říkám schválně, abych ukázal, že jsem si vědom problémů, které v tom máme a jak velice už by to bylo třeba.
Já vás požádám, abyste se ztišili, a v případě, že máte něco důležitého, skutečně respektujte to a jděte do předsálí, protože jinak začnu jmenovat ty, kteří ruší projednávání tohoto bodu, jmenovitě.
Kde jsem to skončila...? Skončila jsem u financování, děkuji. Jak jsem říkala, zajímalo by mě, jestli se paní ministryně někdy účastnila projednávání rozpočtů, které se týkají příslušných městských částí. Možná ji to může zajímat v Jihomoravském kraji. Tady dochází k obrovskému deficitu finančních prostředků. A my jsme v situaci, kdy já nemohu - protože to podepisuje vlastně samospráva v roli zřizovatele, schvaluje to příslušná rada městské části - tak nemohu ředitelům dát ani to, co jim náleží. v této době, kdy skutečně na tom vzdělávacím procesu záleží strašně moc. Neméně záleží na rodičích, otočila bych to. Pro mě tyhlety záležitosti jsou stěžejní. Protože ten systém není nastavený správně a nejsou to jenom prosím příplatky za vedení, kde, jak jsem popisovala před chvíli tu příhodu, kde se tohle děje. Já bych skutečně chtěla vědět a znát odpovědi na otázky, které se jednak týkají účelnosti tohoto zákona z hlediska toho, co to přinese. Jestli to přinese něco rodičům, jestli to přinese něco Ministerstvu školství, jestli to přinese něco Ministerstvu práce a sociálních věcí. Každý se na mě zoufale obrací s tím a říká: co máme udělat, s kým se máme sejít? Já říkám: napište poslancům, obraťte se na své zákonodárce. Není to problém jenom Prahy. Ale skutečně chceme zničit něco, co funguje? Proč chceme zničit něco, co funguje? A my na ně neustále navyšujeme další a další povinnosti. A nebudeme si nalhávat to, že by nebyli náročnější i rodiče. Ale to jsou přesně návrhy, které já paní ministryni píšu a které si myslím, že by mohly být přínosem, ne jako tento návrh. Ale to se v tom nepromítne.
Takže to je moje první poznámka. Já stejně vaším prostřednictvím, pane předsedající, s panem poslancem Ondráčkem velmi souhlasím, pokud jde o profesionalitu a nezbytnou kvalifikaci vyšetřovatelů, kteří jsou vlastně takovým pomyslným završením pyramidy policejní práce a na jejichž kvalifikaci a kvalitě často závisí výsledek celého trestního řízení. Takže já vím, že tam dochází k personálním přesunům, přecházejí tam od policie velmi zkušení vyšetřovatelé. Takže to je druhá poznámka. Každá hodina je teď jeden den odnětí svobody.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Potom z místa další.
Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka, poté pan kolega Chalupa.
A vzpomeňte si, jak to dopadlo s GIBSem. GIBS pět let nevyšetřoval, nebo tenkrát inspekce ministra vnitra. A kvalitní vyšetřovatel nevzniká tehdy, pokud vyšetřuje na celorepublikovém útvaru nebo pouze jeden omezený okruh trestné činnosti. Děkuji.
Nyní pan kolega Chalupa, poté pan poslanec Gabal - také faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Takže jenom velmi stručně. S tou novelou osobně souhlasím.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal.
Tehdy jiné hory nebyly, nebo nejezdilo se na jiné hory než do Krkonoš nebo na Šumavu. Vždycky se řeklo - tehdy byla Praha 1 až 10 - tak Praha 1 až 5 pojedou v tomto termínu, Praha 5 až 10 pojede v jiném termínu. Všichni se vystřídali, všichni odjeli spokojeně z hor zpátky.
Já začnu jmenovat poslance, kteří ruší projev. Jak jsem již řekl, respektujte to, že se zde přednáší k dané problematice. A vás, paní poslankyně, do určité míry vyzývám ke kázni, abyste mluvila k danému zákonu více konkrétně.
Můžete mi z toho, co jsem tady řekla, vyčíst jednu jedinou věc, která by se toho netýkala? Já jsem zatím u předškolního vzdělávání. Lehce jsem zmínila základní vzdělávání. Počkejte, až se dostanu k těm středním a vyšším odborným školám.
V tom případě prosím pokračujte, jestli jste přesvědčena, že mluvíte k věci. Prosím.
Tak já myslím, že aspoň kolegy to baví. Kývají na mě i členové vládní koalice, že je to baví a že chtějí poslouchat historky z Prahy 2 o tom, jakým způsobem na Praze 2 funguje školství. A já budu doufat...
Já vás prosím, paní poslankyně, abyste pokračovala, a ostatní kolegy a kolegyně vyzývám ke kázni, abyste se ztišili.
A opět tady můžu říci velmi pozitivní zkušenost, že jedna z našich mateřských školek má internátní provoz a tato školka je skutečně velkou službou, obrovskou službou pro rodiče, kteří pracují, ať už to jsou bezpečnostní sbory, ozbrojené sbory. Tento způsob vzdělávání tady ani není popsán, ani tady v tom, co říkala paní kolegyně Nováková, v těch preambulích, není zmiňován. Já osobně si myslím, že by určitě pro každého starostu toto mělo být užitečné už jenom z toho důvodu, že se bohužel, vážené kolegyně a kolegové, kteří mě ještě posloucháte, občas děje, a možná se to děje i některým z vás a možná se vám to stalo zrovna dneska, protože jste tady, že jste nebyli schopni dojít včas pro své dítě do mateřské školky. Stalo se to někomu z vás?
Nyní se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 10, 11, 12 a 13, sněmovní tisky 304, 458, 497 a 503, jsou to zákony ve druhém čtení. Než zahájíme prvním bodem, ještě tu mám jednu omluvu.
Děkuji, vážený pane předsedající. Jsem přesvědčen, že předložený návrh je potřebný pro naši zemi. Na úvod myslím všechno.
Děkuji panu ministrovi. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Dobré odpoledne, vážení kolegové. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.
První pan ministr financí Andrej Babiš a po něm předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Od zahájení projednávání tohoto návrhu zákona uplynulo již úctyhodných 236 dní. To jsou některé z událostí, které v mezidobí nastaly. Většina z nás také oslavila další narozeniny, ale s elektronickou evidencí tržeb jsme se příliš neposunuli. Čteme to tady už 38 hodin a v rámci třetího čtení 23 hodin. Omlouvám se těm, které jsem nevzpomněl. Ale díky desítkám vašich vystoupení, interpelací, televizních debat, poznámek na twitteru a novinových článků, kterým jste se věnovali s mimořádnou pečlivostí a nadšením, jsme si teď naprosto jistí, že jde ještě o mnohem lepší nástroj, než jsme si původně mysleli. . Rád bych vás proto opět požádal, abychom nechali stranou nálepkování a stranické ideologie. Elektronická evidence tržeb není pravicový ani levicový projekt.
Poprosím pana kancléře, aby nerušil jednání Sněmovny... .
... a současně pomůže efektivně vybrat daně tak, aby se vytvořil prostor pro snížení daňových sazeb, které by, myslím, uvítala většina přítomných, pokud ne všichni, jak jsem to včera pozoroval. Tedy opět ubylo věcných argumentů a připomínek a přibylo osobních útoků a vystoupení nesouvisejících s tématem. Je smutné, že paní poslankyně Adamová, pánové poslanci Vácha a Fiedler zde znovu zopakovali nepravdu o tom, že Ministerstvo financí řeší pouze drobné daňové úniky. A cituji: "Budeme honit ty malé a ty velké necháme, těch si nebudeme všímat, protože se jich bojíme." Tolik ta citace.